To je můj postoj ke svobodě slova v této sněmovně.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Komárek.
To za prvé. Hranice svobody slova. A to si potom posuzujeme v mandátovém výboru. Takže na to ten nástroj taky máme. A také ty vztahy v politice. Je to i proto - to je ten vzkaz občanů - i v té slušnosti.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, pane poslanče Tejci. Srovnávání těchto dvou případů je naprosto absurdní a směšná mlha. Zatímco pan poslanec Ondráček komunistický fízl nepochybně byl. A ve slově fízl já vyjadřuji své opovržení nad represivními složkami tohoto typu.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm s přednostním právem pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já připomenu, že v době, kdy tu ještě nikdo nebyl, ani novináři, vy jste kritizoval pana premiéra, že dělá kampaň dneska v době interpelací.
Já se omlouvám.
Panu poslanci Ondráčkovi chci říci, že není pravda, že jsem řekl, že nikdy nebudu brát zřetel na jeho názory. Nikdy nebudu brát zřetel na jeho názory v otázce, zda mají, či nemají být represivní složky pod parlamentní kontrolou, protože listopadová revoluce přinášela právě tu výhodu, kromě řady jiných, že se represivní složky dostaly pod parlamentní politickou kontrolu. Nebylo to samoúčelné, nebylo to s cílem urazit, bylo to s cílem ukázat na tu historickou paralelu, na kterou někteří z vás chcete zapomenout. My tu řešíme budoucnost. My tu řešíme budoucnost, protože jak budeme interpretovat tuto minulost - a zřejmě s tím máme mimořádné potíže - jak budeme interpretovat tuto minulost, zásadním způsobem ovlivní naši budoucnost. Z vašich vystoupení, pánové, je to zcela zřejmé. Někteří jste to chtěli zlehčit, někteří jste to chtěli přejmenovat, o co tady jde. Ale tady nejde opravdu o nic jiného než o to, jak budeme interpretovat svoji minulost a jak si dnes a denně budeme klást otázku, jak se to tenkrát mohlo stát, a už nikdy nesmíme dopustit, aby se to stalo. A já jsem to prostě pravým jménem pojmenoval. Někomu se to nelíbí, někomu se to naopak líbí, ale objektivně za urážku to nemůže být uznáno. A vy, kteří máte blízko ke starým lidovcům, tak se jich můžete snadno zeptat, že řadový lidovec to měl v práci i ve škole podstatně složitější než nestraník, protože prostě demonstroval, že je marxista. Třeba bych to mohl také vnímat urážlivě. Budeme skutečně hlasovat o tom, jak chceme tu minulost interpretovat. Kdybych se omluvil, urazil bych ty zástupy lidí, které komunističtí fízlové týrali a ničili jim životy. Urazil bych svého otce, urazil bych svého dědečka. To je prostě nemohu udělat a věřím, že aspoň někteří z vás mě pochopí.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan poslanec Komárek avizoval, že stahuje svůj návrh, to samé učinil pan poslanec Laudát. Pan poslanec Andrle má faktickou poznámku. Upozorňuji, že v případě, že nestihneme odhlasovat do 13 hodin, budu muset ten bod přerušit. Prosím, pane poslanče.
Protože znovu zdůrazňuji, že nám se nikdo také neomluvil.
Děkuji panu poslanci.
Já nemám žádný spor s panem poslancem Ondráčkem. Tento spor prostě řešíme.
Já sice, pane předsedající, mám informaci od pana Kalouska, že o něm mohu říkat cokoliv a nikdy se nemůže urazit, nebudu to. Jen se chci ohradit proti jeho interpretaci. Nebylo to tak, jak povídá.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi.
Nikdy to tak nebylo. Novela je přijata, je schválená a platná. Takže tady nás čeká tři měsíce. My jsme skutečně spolu hledali všechny cesty, jakým způsobem společně najít prostor a napojit českou a rakouskou rychlostní komunikaci. Vyplynulo to patrně z rakouského prověření finanční efektivity celého - rakouská strana nám oznámila, že na českou hranici podle uzavřené smlouvy, kde je definován bod napojení, přivede tuto komunikaci pouze ve dvoupruhovém uspořádání. Já jsem nikdy neřekl, a znovu to opakuji, na půdě Poslanecké sněmovny, že nebude Česká republika stavět dálnici mezi Brnem a Vídní. Omezení, které máme, je otázka přechodu Novomlýnských nádrží, kde je dvoupruhové uspořádání, a tady navrhujeme dočasně toto dvoupruhové uspořádání při přechodu Novomlýnských nádrží zachovat, a dále, protože byly zrušeny zásady územního rozvoje kraje, to je pro nás podstatný fakt, my v této chvíli na území Jihomoravského kraje nemůžeme udělat ani chodník. Tam byly rozdíly jenom v tom, že rakouská strana používala jiný výškový systém oproti České republice. Jsme velmi blízko, aby tyto smlouvy o společném postupu hraničních mostů mohly být uzavřeny ještě v letošním roce. Znovu říkám a opakuji to, a důrazně , nikdy jsem neřekl, že nebudeme stavět dálnici mezi Brnem a Vídní.
Děkuji panu ministrovi dopravy.
Děkuji, panu ministrovi za toto interpretační vyjádření. Není to dotaz, je to jenom jakési doplnění.
Děkuji panu poslanci Novotnému. S pátou interpelací přichází paní poslankyně Jana Fischerová, která bude taktéž pana ministra dopravy Antonína Prachaře interpelovat ve věci registru vozidel.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, název interpelace je jednoduchý - registr vozidel. Přišel za mnou s následující prosbou: Jak se řeší případ, kdy mi byl odcizen osobní vůz.
Děkuji paní poslankyni Fischerové a pana ministra dopravy poprosím o odpověď.
My v centrálním registru vozidel v dnešní době nevíme, že to vozidlo je odcizeno. Skutečně to tak je.
To bylo někdy v březnu. Teď sem jde novela. A co tedy má paní ministryně za větší prioritu než tuto novelu? Jestli je to taková priorita, tak si snad mohla najít čas, aby tady byla. Tak proč na tuto technickou to neprotočila přes poslanecký návrh? Takže tady já výčitky svědomí nemám. A bere se, že nikdo o tom nediskutuje, že to tak je. Pan profesor zřejmě neví, co se odehrává při stavbě nového berlínského letiště. Takže prosím, pokud si tady chceme něco namlouvat... Teď k vlastnímu zákonu. My také podpoříme to, aby byl zamítnut v tomto předkladu v prvém čtení. Zjevně koalice má dostatečnou sílu, aby se tak nestalo, tak moc bych se připojil k návrhu pana kolegy Pilného, aby to dostal hospodářský výbor. I u úseku blíže Praze se odvolávají Brňáci, abych tady dal ránu panu kolegovi Stanjurovi, tak to skončí naprostým chaosem. Protože jestliže soud v půlce stavby to zastaví nějakým předběžným opatřením, já nevím, kdo bude hradit škody. Takže to je další věc. To se nestalo a neudělal to tak hned někdo. Samozřejmě pokud bude takovýto zákon schválen, bude to ještě horší. Pro poslance ANO ano. Ano, pravidla, říkám, ano, ano. Přesně to, co říkal kolega Kučera. A v tom je to zakouzlené. V čem je také kouzlo nebo jádro pudla. V žádné zemi na světě, která je v nějakém společenství, a my jsme v Evropském společenství, neexistuje tolik udavačů a stěžovatelů do Bruselu jako z České republiky. To je poslední stanovisko. Takže to je prostě další, kde sami sobě škodíme, protože ti lidé pak mohou skončit také na těch stromech nebo na těch nedokonalých silnicích s pomláceným zdravím, nebo dokonce přijdou o své blízké. Takže to je ještě další věc, se kterou asi nic nenaděláme. Fakt si to tato republika nemůže dovolit a je to strašně - potom to přijde hrozně draho.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl varovat všechny poslanecké kluby, opoziční i vládní, aby z tohoto dělali právě tu opozičně vládní politiku. Toto je vážná věc, přátelé. Někdo řekne: třeba tady stát neměl, je tu moc automobilového průmyslu. Co tahle republika potřebuje jako sůl, jsou investice - zahraniční i české. Bez toho prostě rozvoj české ekonomiky, rozvoj hospodářství a životní úrovně nenastane. To když přijmeme, tak je to začarovaný kruh. Když ho nebudeme mít, tak je nedostaneme, když budeme mít tento zákon, tak je neutratíme.
Nakonec se ukázalo, a tato novela je toho důsledkem, že to nebude úplně možné především z časového hlediska. To už ale ve vyhlášce bylo a je to podstatné. To vše už bylo ale i ve zrušené vyhlášce. Dále je tady definován také základní a opakovaný pobyt - pojmy, které už zná i tato vyhláška, a není to nic úplně nového. Na schvalovacím procesu nová úprava nemění nic, tam je ale změna podle mého názoru potřebná kvůli větší ochraně pojištěnce, nebo lepší ochraně pojištěnce, a doufám, že do budoucna i tato problematika bude řešena. Celkově je možné konstatovat, že tento návrh zákona je na úrovni nejlepšího možného řešení, bude určitě působit pozitivně ve vztahu k pacientům i k poskytovatelům lázeňské rehabilitační péče, protože prodlužuje minimální délku u vybraných léčebných pobytů a stanovuje možnost prodloužení jednotlivých pobytů u více nemocí. To bude mít vliv na zlepšení zdravotního stavu pacientů a následně i na snížení nákladů na léčení možných komplikací. Zákon bude mít i kladný vliv na provoz jednotlivých zdravotnických zařízení a přeneseně také na lázeňská místa jako taková, například v oblasti zaměstnanosti. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji vám, paní poslankyně, a poprosím vás, abyste zaujala místo zpravodajky.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, já bych rád v podstatě jenom podpořil své předřečníky v tom, že tato forma zákona je velmi důležitá. To myslím všichni vnímáme, protože lázeňská péče někdy může být zvažována, že je zneužívána, a daná forma vyhlášky indikací nemusela být úplně přesně vnímána a interpretována, proto forma zákona, tak jak ji stanovil Ústavní soud, je zřejmě ta nejsprávnější. Lázeňská péče jako taková je nesmírně důležitá, ať v léčebné, nebo rehabilitační sféře. Pravděpodobně mnozí z nás využili některé formy ať placené, nebo neplacené a určitě si ji pochvalují. Bylo tady krátce řečeno o financích, co to bude stát, protože je to všechno i o penězích, a prodloužení z 21 na 28 dnů u některých diagnóz anebo při opakování na 21 dnů atd. bude pochopitelně pojišťovnu něco stát.
Já se teď nechci vyjadřovat ke všem věcem, nechci už s tím zdržovat, rád to proberu s každým z vás, kteří jste ty otázky kladli. Bohužel to, co navrhovala paní kolegyně Pěnčíková, to je otázka pro právníky, protože já mám důkazy z infringementové komise, my máme jasné maily, které nám jasně říkají "toto je náš požadavek". Domluvy s Evropskou komisí z hlediska odkladného účinku soudů. My to nesmíme použít oficiálně. Takže já určitě nechci udělat nějakou chybu. Jsem přesvědčen, že v těch výborech to lze řešit. Vážení, Slovensko k naší smůle momentálně má úplně nově schválený v rámci Evropské komise nový zákon EIA, který je daleko liberálnější než to, co já dneska předkládám. Tam se smí vyjadřovat kdokoliv, fyzické osoby, z jakékoli oblasti. My máme ten zákon daleko ostříhanější. V některých případech samozřejmě jsou to naprosto regulérní snahy těch občanských sdružení, a já navazuji na to, co říkal Tomáš Podivínský. On je ve funkčnosti soudů. Tady to trvá deset let. Ale to není o normě. To znamená, my jsme vstoupili do Evropské unie, musíme něco akceptovat. Hůř se vykládá, že bohužel to, co jinde funguje, nám nefunguje. A já bych chtěl znovu zdůraznit, že jsem přesvědčen, že v rámci těch výborů - a pro pana poslance Urbana vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pan poslanec Urban mě zná, nějakou dobu se známe, on ví, že já dovedu velmi dobře komunikovat napříč. My o tom komunikujeme, tak jako s nevládkami. Protože ono to není, že se bojíme někoho. Já tady mám jasné sdělení: uděláte toto, a nebudete mít evropské fondy. Ano, bude nová Evropská komise, můžeme znovu vyjednávat. Já jsem docela slušný vyjednavač, ale musím říct, že takhle pistoli u spánku jsem ještě neměl - odjištěnou. Toto prosím vás je situace. Ano, sklízíme ovoce, které samozřejmě se rodilo, respektive zrálo roky předtím a na nás to teď všechno padlo. Ale nevymlouvám se, je to naše práce. Děkuji vám za pozornost.
Rozhodně na ní není shoda v tom... A máme tady víru, že tu normu, která není úplně dokonalá, dopracujeme ve výborech. Ministr Brabec nám v tom harmonogramu řekl, že na té normě pracuje od března.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče.
V hospodářském výboru jasně zazněl, a teď nevím, jestli na to máme dokonce usnesení, či to byla jenom obecná shoda, návrh, nebo usnesení, že žádáme, aby tato novela byla zpracována v minimálním rozsahu a pouze se opírala o požadavky, které mají oporu v zákoně evropského práva, nikoli na mailové požadavky úředníků z Bruselu. Chtěl, aby byl a zároveň nebyl daňovým rájem a vyhověl Evropské unii. Víte, co udělali? A jsou to takové autority, které si nedovolí ani v Bruselu okopnout. Ne vlastní vinou, vám to nevyčítám.
Upozorňuji ostatní, že obecná rozprava byla ukončena a my přistoupíme k hlasování o návrzích, které byly předneseny. Omlouvám se, pokud se bavíme o návrzích na přikázání výborům, to až posléze, v případě, že neprojdou návrhy na zamítnutí. Prosím, pane ministře. Pan poslanec Stanjura.
Nic jiného nenavrhujete! Za 30 dnů to nejsme schopni udělat. Tak ať řekne kterých.
Děkuji za zpřesnění. Každý ví, o čem bude hlasovat. My se nyní budeme zabývat bodem číslo 47, jímž je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Takže je v tom velký chaos.
Současné podmínky nároku na POZP se blíží podmínkám průkazu mimořádných výhod dle původních předpisů a opětovné plné posuzování by přineslo značné komplikace České správě sociálního zabezpečení z hlediska kapacit pro posuzování a samozřejmě i navýšení nákladů, o kterých už zde paní ministryně hovořila. Za této situace se jako nejlepší řešení jeví v podstatě automatické překlopení stávajících platných průkazů na nové POZP bez správního řízení, což je i základním obsahem této novely. Takže se v podstatě jedná o technickou novelu, která má podporu i sdružení osob, jichž se dotkne a jejíž část je upravovaná i na jejich podnět. Zároveň z důvodů ochrany údajů je navrhováno, aby nebylo na POZP nově uváděno rodné číslo a aby symboly označující některé typy postižení byly na těchto průkazech vyznačeny jen na základě žádosti osoby. Takže tyto úpravy považuji za bezkonfliktní a vhodné. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá potřebě vyřešení současné situace.
Není dobré tady jednostranně poukazovat jenom na to, že se navrátil nějaký majetek, nebo že se vrátil majetek, že se vrátil špatně, ale je třeba říkat celou pravdu, že ze státních zaměstnanců se stávají zaměstnanci církve a že dochází k tomu, že se uvolňují pozemky. A je tady ten hlavní důvod a to je navrácení zabaveného a ukradeného majetku. Já si myslím, že celá věc není jednoznačná a vy byste se takto také měli podle toho chovat.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za jeho vystoupení. Ještě před dalšími vystupujícími budu konstatovat omluvu, která došla. Pro nemoc se omlouvá pan poslanec František Vácha. Nyní pan poslanec Václav Klučka, připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková.
Došlo na má slova. Však ono se to ukáže při hlasování. Já požádám o to, abychom se odhlásili, kolik nás tady vlastně je. Takže i tato tematika církevních restitucí ne všechny zajímá. Velkým duchem Miroslava Kalouska. Ten jasně dokazoval, o co v daném okamžiku v církevních restitucích jde. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já si myslím, že není třeba nic víc říkat, než říká papež František, a říká to jasně o tom, jak má vypadat církev, jak se má církev chovat. To není třeba opakovat.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. To za druhé. A ještě za třetí musím dodat, že obvykle také nás tady teď není tolik přímo v jednacím sále.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce. Já si myslím, že to je veliký člověk, který se snaží o to, aby vnímání církve v tomto světě bylo co nejlepší. Komunistická strana se tady v minulosti u té své předchůdkyně chovala tak, že se postarala o to, aby církev byla skutečně chudá. A teď vlastně nastal obrat, nastalo to vyrovnání církví a státu, a teď najednou je obrovský strach z toho, že církev bude bohatá, že bude oplývat penězi, se kterými nebude vědět, co má udělat, a podle vašeho názoru by všechen majetek měla rozdat chudým. A to si myslím, že je třeba také vědět.